Přece máte příjmy, výdaje. No, a já jsem to říkala ve svém vystoupení; Ano, nepřipravili jsme ji, bojovali jsme s covidem. Nevymlouvám se, přiznávám to. No a k tomu dalšímu, ale vy tady vůbec nepředkládáte žádné parametry důchodové reformy, tady se nebavíme vůbec o odchodu věku do důchodu, tady se bavíme o tom, že těm stávajícím důchodcům prostě chcete zkrátit důchody. To je celé.
Ono je nesmírně zajímavé, jak tam stoupají ty faktické poznámky. Byly tam dvě, pak šest, teď osm, možná devět. Takže zdá se, že hádka začíná gradovat. Máme tady jeden problém nebo jednu věc, to je novela zákona o důchodovém pojištění. Můžeme ještě samozřejmě to říct několikrát, ale tak to nějak je.
Děkuji za dodržení času.
Jenom budu opět citovat, poněvadž na různé emotivní výpady se dá samozřejmě skvěle argumentovat pouze fakty. Takže znovu cituji, a bylo to při tiskové konferenci, kdy byl představen konsolidační balíček, cituji: "Danuše Nerudová je také ta, která tady v posledních letech vedla tu poslední odbornou komisi pro změnu důchodů. A my jsme neudělali to, že bychom všechno stavěli nově na zelené louce, my jsme vzali ty dobré věci, které byly odpracovány, na kterých byla odborná i celospolečenská shoda, a na základě těchto jsme stavěli dále návrh důchodové reformy, který budu za chvíli konkrétně představovat." To jsou slova pana ministra Jurečky, který navazuje na to, co se odehrálo za Babišovy vlády ve stálé komisi pro spravedlivé důchody. Takže není pravda, jak tady pan ministr říká, že se neodehrálo nic. Ale kdybychom to jako samozřejmě nějakým způsobem přijali a přistoupili na to, tak se můžeme jenom podívat trošičku do minulosti, abychom věděli, jak KDU-ČSL s tou důchodovou reformou zamávala. Takže ani v minulosti KDU-ČSL nesáhlo na důchodovou reformu. Pouze jenom teď tady říká a péruje ty ostatní, že na ni nesáhli taktéž.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Ujímám se řízení schůze a budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Jako další je přihlášená paní poslankyně Berenika Peštová, potom pan poslanec Jiří Mašek, Patrik Nacher a další.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bohužel, vypálil mi rybník.
Jako další pan poslanec Jiří Mašek, připraví se pan poslanec Patrik Nacher, poté pan ministr Marian Jurečka.
Tak děkuji za slovo. Z těch vašich výstupů, pane ministře, ale i od jiných politiků, to vypadá, jako by ta důchodová reforma měla být zahájena až teprve po vzniku hnutí ANO. V první vládě bylo hnutí ANO i s KDU-ČSL. Takže pokud kritizujete hnutí ANO, tak musíte kritizovat logicky i sám sebe, takže to je jedna poznámka. Ano, byl tady covid, tak už řekla paní předsedkyně Schillerová. Ale přece bavíme se tady o deficitu státního rozpočtu. Takže se to vůbec nehýbe směrem vzhůru tímhle způsobem.
Nyní tedy pan ministr s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Jiří Horák a paní poslankyně Jana Hanzlíková.
Ten přijde do Parlamentu v prvním pololetí příštího roku k projednání.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Králíček a připraví se pan poslanec Juchelka.
Po vašem vystoupení o tom přesvědčen nejsem a můžete si to potom vyčítat sám.
Děkuju mnohokrát za slovo, vážená paní předsedající.
Znovu zagonguji.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající, děkuji panu kolegovi Králíčkovi za návrh. Dávám tedy procedurální návrh na přerušení o 17 minut.
Ano, děkuji. Vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami.
Ano, děkuji za slovo.
Ano, ještě pan poslanec Michálek.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 9, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 103, Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. A nyní máme tedy návrh pana poslance Králíčka přerušení této schůze do pátku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zeptám se ještě pana poslance Vondráčka, zda chce hlasovat námitku proti? Pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Stále zde máme přihlášky faktické. Nyní je na řadě pan poslanec Juchelka.
Moc děkuji.
Děkuji za dodržení času. Dovolím si požádat kolegy o ztišení v sále, zejména v pravé části, a prosím, abyste své hovory přesunuli do předsálí. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou je na řadě paní poslankyně Berkovcová a připraví se paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím.
Kolegové, kolegyně, my se tady nebudeme ospravedlňovat za to, že si píšeme a čteme tady svoje příspěvky. Ať se snažím sebevíc, tak si nedokážu vybavit, kdy jsem vás tady naposledy slyšela a viděla stát a spatra zasvěceně hovořit odborně k nějakému zásadnímu tématu. Ono přijít sem k pultíku a vyštěknout pár urážek, na to papír opravdu nepotřebujete.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo, paní předsedající. A slyšel jste paní předsedající, prostřednictvím paní předsedající, že by řekla: To už stačí, jako to řekla paní Pekarová, když jsme projednávali valorizaci důchodů? To byla demokracie.
Mimochodem, Asociace penzijních fondů v souvislosti s avizovaným odebráním státní podpory důchodcům spořícím si dobrovolně ve třetím pilíři varuje před odchodem stovek tisíc přispěvatelů z tohoto systému v důsledku tohoto vládního kroku. No, prostě fakt na ty důchody nebude, anebo na to bude polovina peněz, což povede i k nežádoucímu dosti závažnému poškození stability našeho dluhopisového trhu, a to včetně negativního dopadu na splácení státního dluhu. Navíc je to doslova rána do zad, protože jde o změnu pravidel v průběhu hry. A proč si mladší lidé nespoří na důchod ve třetím pilíři? Na odpověď není nutné být nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, stačí, když použijete selský rozum. Jak si tedy ještě mají dobrovolně spořit na důchod? A co v této chvíli udělá vláda? Zvýší měsíční úložku dobrovolného penzijního spoření, od které se poskytuje státní podpora, z 300 na 500 korun. Takže další snížení lidí, kteří si budou připlácet, kteří si budou spořit v důchodovém systému namísto toho, aby stát podpořil i měsíční úložky nižší než 300 korun, jak navrhuje SPD, abychom do systému dobrovolného důchodového spoření přivedli i mladší pracující občany a nízkopříjmové pracující. Spoření u nich má totiž nejvyšší náklady v podobě omezení životní úrovně a nemají žádné alternativní strategie zajištění se na důchod. Nehledě na to, že já osobně jsem přesvědčen o tom, že člověku, který desítky let poctivě pracoval a ještě k tomu vychoval děti, musí k důstojnému životu ve stáří stačit státní důchod. Zrekonstruujme tedy třetí dobrovolný důchodový pilíř tak, aby byl motivační a funkční, pracujme rychle na posílení systému dobrovolného důchodového spoření, ušetří nám to násobně vyšší položky, které budeme jinak za desítky let nuceni vyplácet budoucím seniorům na nejrůznějších sociálních dávkách. Celkově se zaměřme hlavně na prorodinnou politiku, na boj s inflací a za vyšší mzdy, to jsou tři nejdůležitější věci - my v SPD máme v tomto ohledu desítky konkrétních návrhů a také je předneseme - a naopak nezhoršujme ty parametry důchodového systému, které mají svůj smysl. Prioritně je potřeba konečně legislativně vyřešit možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jakéhokoliv jeho dalšího krácení u zaměstnanců v náročných profesích. My v SPD jsme vždy navrhovali a trváme na tom, aby byl seznam těchto profesí co možná nejúplnější a aby byl vypracován na základě konzultací s experty na pracovní lékařství a s lékaři a hygieniky specializovanými na nemoci z povolání a na hygienu pracovního prostředí, tedy s odborníky, kteří k tomu mají co říct. Ve všech jednáních o důchodové reformě jsme požadovali, aby byl návrh upravující dřívější odchod do starobního důchodu u zaměstnanců v náročných profesích schválen ještě před zpřísněním podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu u ostatních plátců důchodového pojištění. A následně, třeba po roce, bude schválen návrh na nekrácený dřívější odchod do důchodu pro příslušníky náročných profesí. A co se bude dít dál? Nebo jim stát umožní přechod do řádného nekráceného důchodu? Domyslel toto vůbec někdo z vlády? Já se omezím na několik faktografických poznámek. Takže po 44 letech tvrdé práce a odvádění důchodového pojištění po dobu, která je ještě o 9 let delší než doba odvádění tohoto pojištění pro vznik nároku na standardní řádný starobní důchod, obdrží tento občan výrazně krácený důchod, který mu navíc nebude po tři roky valorizován. No řekněte, je to normální, je to etické, je to morální? K čemu to také mimo jiné povede? Modelujme si ty situace dál. K tomu, že ti občané, kteří zvažují odchod do předčasného důchodu, o něj požádají okamžitě, aby jim byl přiznán co nejdříve, ještě letos, za mnohem výhodnějších podmínek než jsou ty, které vláda v novele, kterou tu nyní projednáváme, navrhuje. Finanční a daňoví poradci i právníci toto ostatně ve velkém a veřejně radí svým klientům. Stačí, když otevřete noviny a časopisy a máte tam poradnu, právní poradny. Doporučují například podat během letních prázdnin formulář uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a zaškrtnout v něm zájem o předčasný starobní důchod. Poté začne běžet půlroční lhůta, během které lze již sepsat standardní žádost o předčasný starobní důchod a nechat si tento důchod přiznat i zpětně. Je to posun. V minulém roce doporučovalo požádat o předčasný důchod, protože to bylo výhodnější než důchod řádný, samo Ministerstvo práce a sociálních věcí a samo tak způsobilo zahlcení poboček vlastní Správy sociálního zabezpečení. Teď tato doporučení dávají privátní osoby, efekt bude stejný. Jeden důchodový poradce publikoval v rozhovoru na serveru Novinky.cz velice zajímavé srovnání. Člověk s mediánovým příjmem, který by šel příští rok do předčasného důchodu za stávajících pravidel, by získal důchod ve výši 13 908 korun.
Takže já vás znovu vyzývám, jestli byste mohl vysvětlit jednotlivé účinnosti u mimořádné a řádné valorizace. U té mě to zajímá nejvíce.
Budu velice stručný.
Za B je důležité k tomu říct, že změny, které dnes projednáváme, přece neděláme primárně kvůli tomu, v jakých problémech je důchodový systém odteď do minulosti. Ty změny děláme snad všichni kvůli tomu, že dobře víme, jaký je demografický vývoj České republiky. To jsou tvrdá data Českého statistického úřadu, český demografický vývoj.
To jsou tvrdá data. To je to, o co tady v tento okamžik jde.
Děkuji.
Děkuji moc. Tady vidíme, že se nám skutečně rodí čím dál tím méně dětí. Nic jiného možného není. To je průběžný důchodový systém, průběžně do něho něco vpluje a průběžně z něho něco vypluje.
Já bych měl možná taky podnět na pana ministra.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pak samozřejmě hned po prezidentských volbách s tímto návrhem přišel. Musím také říct, že pořád jste mi, pane ministře, neodpověděl na moji otázku. Vždycky - a je na to i předpis - by měla být účinnost být buď od 1. ledna, nebo od 1. července. Je vidět, že asi máte důvody, proč mi na to nechcete v rámci mimořádné a řádné valorizace odpovědět.
Eviduji další dvě přednostní práva, respektive jako další vystoupí paní Lucie Šafránková, aby přednesla stanovisko poslaneckého klubu SPD, a poté je přednostní právo pana předsedy Radima Fialy.
To je na ní samozřejmě to vůbec nejhorší, a pokud projde, budou škody a nespravedlnosti spáchané touto vládou na současných i budoucích důchodcích nevratné. Ale jsou tu ještě delší negativní konotace. V první řadě ta, že změna podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, přesněji řečeno změna k horšímu, předchází legislativní úpravě dřívějšího odchodu do řádného a nekráceného starobního důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích. Závazek této legislativní úpravy byl už dokonce součástí vládního prohlášení předchozí vlády. Je to ze strany vlády nepochopitelný a neobhajitelný krok. Tolik na úvod. Co se týče samotné vládní úpravy systému předčasných důchodů, jde o asociální a diskriminační sérii opatření, která může vyvolat a velice pravděpodobně také vyvolá ještě řadu sporů. Není možné a přípustné trestat lidi, kteří od příštího roku budou chtít odejít do předčasného starobního důchodu, pěti různými způsoby. Je ze strany vlády hanebné hojit se na těchto lidech a k tomu jako určitý zvrácený bonus snížit všem důchodcům řádnou valorizaci důchodů, a tu mimořádnou, tak jak ji známe dnes, jim rovnou zrušit a nahradit ji dočasnou sociální dávkou, přičemž lidem v předčasném starobním důchodu chce vláda na tři roky sebrat jakoukoliv valorizaci zásluhové složky jejich důchodů. Máte rozum? Máte srdce? Zřejmě nikoliv. Je podlost snažit se snížit rozpočtový deficit, který se vám vymkl z rukou, na úkor seniorů, invalidů, vdov, vdovců a sirotků. Jak jsem nedávno prohlásila směrem k premiéru Fialovi při ústních interpelacích, tato vláda se za rok a půl svého působení velice nepěkně vybarvila do ošklivých a asociálních odstínů barev. Naší povinností je na to upozorňovat a stát na straně důchodců a všech slušných pracujících občanů. V návrhu pak pod číslem sněmovního dokumentu 2784 navrhuji u předčasných důchodů změnit pouze jediný parametr, a to nastavení jejich krácení. V návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2786 navrhuji, aby předčasný starobní důchod nebyl nikterak krácen lidem, kteří důchodové pojištění odváděli minimálně 45 let. V dalším návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2788 navrhuji zachování nastavení parametrů řádné valorizace důchodů v současné podobě, tedy o plnou míru inflace plus o polovinu růstu reálných mezd. V návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2789 pak navrhuji zachování nastavení řádné i mimořádné valorizace důchodů v současné podobě. To je jediný spravedlivý způsob ochrany příjemců důchodů před zdražováním a před pádem do příjmové chudoby. Zajistilo by to vyšší míru ochrany nízkopříjmových důchodců a zastavení trendu rozevírání pomyslných nůžek mezi příjmy a životní úrovní jednotlivých skupin důchodců, které není společensky žádoucí. V zájmu ochrany našich důchodců vás žádám o podporu těchto našich pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.
Čili souhlasíte, že to tímto způsobem pozměníme? Tímto i děkuji za váš příspěvek a chtěla bych vyzvat - s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala.
Ale vládní návrh jde v tomto směru mnohem dále, než je nutné. Protože lidé těsně v předdůchodovém věku jsou podle řady analýz na pracovním trhu v nejtěžší pozici. Anebo žádají o předčasný starobní důchod zejména v poslední době i proto, že se oprávněně obávají asociálních změn v důchodovém systému ze strany současné vládní koalice a chtějí tak zachránit, co se ještě dá a mít alespoň nějakou jistotu ve své životní situaci a ve stáří. Tato motivace se tímto vládním návrhem ještě posílí a povede k dalšímu zahlcení již tak velice zatížených nebo přetížených poboček České správy sociálního zabezpečení, které kvůli tomu nestíhají vyřizovat žádosti o důchod v zákonné lhůtě, což působí nastávajícím důchodcům obrovské finanční a další problémy. Vyjádření, které bohužel zapadlo. Dle tohoto vyjádření ministerstva totiž cituji: "Trvalé snížení a krácení důchodů u předčasných penzistů v současné podobě pokrývá náklady, které tito důchodci pro stát představují. Například v únoru roku 2023 bylo vyplaceno celkem 684 000 starobních důchodů, které byly trvale kráceny, protože byly přiznány před dosažením důchodového věku. Z pohledu dopadů do rozpočtových výdajů představují ti, kteří odešli do starobního důchodu předčasně a zatím nedosáhli důchodového věku, dodatečné náklady cca 800 milionů korun měsíčně. Na druhou stranu u těch, kdo již důchodového věku dosáhli, jsou v důsledku krácení předčasných důchodů výdaje nižší, než kdyby odešli až při dosažení důchodového věku. To je opravdu mimořádně řekl bych důležitý citát Ministerstva práce a sociálních věcí pana ministra Jurečky. Protože samo ministerstvo jasně přiznává ústy svého tiskového mluvčího, že předčasné důchody - a to ani v době, kdy o ně žádá vysoce nadprůměrný počet osob oproti předchozím letům, nepředstavují pro náš stát z hlediska rozpočtové bilance žádný problém. Naopak. Stát tím z dlouhodobého hlediska ještě ušetří. Takže změna v jejich nastavení naprosto nutná není. To samé platí o vládním záměru na snižování budoucích valorizací důchodů. To je pro nás nepřijatelné principiálně, sociálně i hodnotově. Spravedlivý mechanismus mimořádných valorizací je totiž jedním ze základních rysů a charakteristik podstaty průběžného penzijního systému, jelikož dlouhodobé nastavení i neměnnost podoby jeho klíčových parametrů jsou i určitou formou dlouhodobé společenské smlouvy. Jakýkoliv odklon od platných pravidel v důchodové oblasti, který má podobu okrádání důchodců, pak podrývá důvěru občanů v penzijní systém jako takový a tím i jeho motivační roli, včetně ochoty občanů odvádět důchodové pojištění. A tohoto jevu jsme právě vinou Fialovy vlády svědky v přímém přenosu. A právě toto nejvíce ohrožuje stabilitu našeho důchodového systému a působí to jak proti jeho ekonomické efektivnosti, tak i proti samotným základům přirozené společenské a mezigenerační sounáležitosti. Když hovoříme o vládních návrzích na změnu v systému valorizací důchodů, tedy v překladu o vládních plánech na jejich výrazné a trvalé snížení, a tedy o plánech na trvalé snížení důchodů, což vláda plánuje u nových důchodů od roku 2026 ještě prohloubit tím, že jejich budoucí výpočet se stane nevýhodnějším, než je ten současný, musíme také velmi nahlas říci, že důchod není žádnou řadovou sociální dávkou, natož žádným milodarem od státu. Je to naopak pojistné plnění svého druhu, které si jeho příjemci za desítky let velmi tvrdě odpracovali a předplatili. Prognóza vývoje a udržitelnost našeho důchodového systému, stejně tak jeho budoucí nastavení, a všechny případné změny, musí být zásadní otázkou politické debaty současnosti a debaty odborné, věcné a férové, kdy budeme řešit záležitosti a problémy skutečně podstatné a říkat pravdu sobě a hlavně občanům. A nestrašit občany tím, že nebude na důchody, že jsme odsouzeni k trvalému prohlubování deficitu důchodového účtu. Všem slušným pracujícím rodinám s dětmi a místo abyste je podpořili, tak jim vlastně ten život ještě zdražujete a ztěžujete. Administrativní, arbitrární a nucené prodlužování doby odchodu do důchodu i podle mnoha ekonomů a expertů na důchodovou problematiku nejen, že nic neřeší, ale hlavně současně v podstatě likviduje možnost postupně zavést systém účinných motivací k prodloužení doby dalšího dobrovolného - s důrazem na toto slovo, výdělečného uplatnění seniorů. Což je ekonomicky z pohledu zvyšování příjmů státního rozpočtu skrze výběr důchodového pojištění řádově mnohem výhodnější postup, než mechanické kontraproduktivní zvyšování věku odchodu do důchodu od stolu. Odborně se podpoře dobrovolné práce v důchodovém věku říká postgraduální důchodový bonus.
Prosím o hlasování hned po mém vystoupení.
Prosím.
Dobré odpoledne. V tuto chvíli dávám protinávrh, abychom přerušili tento bod na 5 minut.
Pan poslanec Kaňkovský, protinávrh přerušení na 5 minut. Vnímám ještě jeden protinávrh pana poslance Dubského. Prosím. Prosím, pane poslanče, váš protinávrh. Prosím velmi rychle, ať se k tomu dostaneme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh na přerušení na 5 minut? Další protinávrh přednesl pan poslanec Tomáš Dubský. Je to návrh na přerušení na 10 minut. Opět zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh?